A já jenom krátce připomenu, o čem hlasujeme. Je to pozměňovací návrh garančního výboru a je to o vyloučení odpovědnosti vůdce malého plavidla za přesně stanovených podmínek souvisejících s plavbou pod vlivem alkoholu. Opakuji, hospodářský výbor bez stanoviska.
Zahajuji hlasování o předloženém pozměňovacím návrhu. Ptám se, kdo je pro?
Takže teď už bychom měli hlasovat o třech pozměňovacích návrzích poslance Munzara. Stanovisko hospodářského výboru: Doporučuje.
V hlasování číslo 66 přihlášeno 150 přítomných, pro 140, proti žádný. Návrh byl přijat. Prosím, posuňme se k dalšímu návrhu.
Stanovisko hospodářského výboru: Doporučuje.
Návrh byl přijat.
Stanovisko hospodářského výboru: Doporučuje.
Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro předložený návrh? A návrh tedy byl přijat. A proto přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona. Připomínám, že máme před sebou závěrečné hlasování o předneseném návrhu usnesení. A já jej zahajuji. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Prosím.
Hlasovala jsem proti a na sjetině mám pro. Nezpochybňuji hlasování.
Děkuji za slovo. Mně se nepodařilo zprovoznit hlasovací zařízení po tom odhlášení.
Děkuji za slovo. Protože já si opravdu myslím, že to není nějaká zásadně jiná situace. A to myslím, že i veřejnost mi někdy potvrdí. Ale k tomu se strašně rád přidám.
Děkuji.
Když už na sebe reagujeme, paní kolegyně, prostřednictvím paní předsedající, tak se poslouchejme. Já jsem přece nevyzýval ke svobodě chlastat. To je jedna věc. Takže, prosím, poslouchejme se. Vy jste mluvila o něčem, že byla podpásovka. Kolegovi Králíčkovi děkuji za označení liberál.
Nyní je přihlášen s faktickou poznámkou pan předseda Výborný a následuje pan poslanec Nacher.
Naprosto jednoznačně děkuji, lépe bych to možná neřekl. Fakt to tak není. Tak to má být. Opravdu to tak není. A na závěr prosba, prosím pěkně: ta debata je tady jak přes kopírák z minulého volebního období. A já mám pocit, jakkoliv neupírám právo tady vést jakékoliv debaty a o čemkoliv, že se opravdu tady točíme v kruhu nebo ve víru, jak tady někdo říkal. Skutečně, nepřesvědčíme se v této věci. Zaznívají tady stále stejné argumenty. Je to napříč kluby. Respektujme to. A pojďme prosím pokud možno dál.
Nyní chce s faktickou poznámkou reagovat pan poslanec Nacher a připraví se paní poslankyně Ožanová.
Musím říct, že to je asi první pozměňovací návrh v historii, který boří stará přátelství a vytváří přátelství nová. Jsem rád, že to kolega Výborný popsal, tak jak já jsem to skutečně nemyslel, nebo že nereagoval na to, co mi říkal původně.
Paní poslankyně Ožanová je další s faktickou poznámkou. Připraví se pan poslanec Hofmann. Prosím.
Proto jsem tak prudce vystartovala. Poprosím vás, považuji i tuto vaši reakci za neadekvátní. Možná bychom si to měli potom poslechnout, co jsme kdo řekli, a potom to někde jinde u toho piva probrat.
Dobrý den, dámy a pánové. Jenom takový příklad v Chorvatsku. Já si myslím, že asi úplně není.
Eva Decroix se omlouvá z pracovních důvodů z celého jednacího dne. Tomio Okamura se omlouvá od 11.40 do konce jednacího dne z pracovních důvodů. Chápu to správně? Takže je to tak. Pan poslanec už hovořil. A nyní je připraven pan poslanec Berki, který se dostává ke slovu.
První je depolitizace systému, druhý je profesionalizace a stabilizace. A já se obávám, že tak, jak vlastně všichni čteme dneska ten návrh, tak to bohužel nenaplňuje ani jedno z těch kritérií. Já se ale ztotožňuji s myšlenkou předkladatelů, že ministr by měl mít určitý tým lidí, který s ním na ministerstvo přijde, bude mu pomáhat v té jeho agendě. Ale absolutně se nemohu smířit s tím, že máme neomezený počet politických náměstků. Já, když to přeženu, tak samozřejmě vždycky to bude záviset na státním rozpočtu, ale pokud je státní rozpočet v rukou jedné vlády, tak samozřejmě schválí i jakýkoliv počet politických náměstků. On pod sebou nemá žádného státního úředníka. Ty státní úředníky pod sebou budou mít ti vrchní ředitelé sekce a samozřejmě jsou zodpovědní vůči státnímu tajemníkovi. To znamená, politický náměstek je člověk, který určitě bude partnerem pana ministra, s tím souhlasím, nemám s tím žádný problém, ale proč neomezeně? Bohužel se obávám, že vzhledem k tomu, že na výborech k tomu koaliční poslanci dali negativní stanoviska, že nám dneska tedy projde neomezený počet politických náměstků, s obrovskými prebendami a s obrovským dopadem do státního rozpočtu. Jasně, musela jsem přijmout argument, a je to logické, že každý pan ministr by asi měl trvat na tom, aby jeho náměstci měli prověrky, ale není to dáno zákonem. Když nebude trvat, tak samozřejmě se toho nikdy nedomůžeme. Co je pro mě i dalším překvapením, je, že když si vezmu, že chceme stabilizaci, to, co chtěla Evropská komise - depolitizace, profesionalizace, stabilizace - tak když vezmu jenom ten poslední headline, stabilizace, tak tento návrh, který dnes máme ve třetím čtení, navrhuje přesoutěžit všechny od úrovně ředitele odborů každých pět let. Vzhledem k tomu, že bylo řečeno A, ale nebylo řečeno B, byť samozřejmě na výborech jsme se bavili o tom, že další novela se chystá, že se tam ještě některé věci upraví, tak já se ptám, co se bude dít, když se nám každých pět let obmění v podstatě polovina ministerstva - každého. A v tom bazénu v podstatě tito lidé jsou a všechny rezorty mohou po těchto lidech sahat, když vyhlašují další výběrové řízení. No ale pokud ten člověk je nevhodný pro koalici, tak asi nelze úplně předpokládat, že z toho bazénu vůbec někdy vyleze. To znamená, co se potom bude dít? Skutečně si to představte v tom čase. A víte, jak je nastavený ten bazén? Když má praxi, ten státní zaměstnanec, do tří let, tak dostane tři platy, tři až šest let - šest platů, šest až devět let - devět platů, nad devět let - dvanáct platů. Takže si představte ty obří dopady do státního rozpočtu, protože samozřejmě každých pět let vám tam budou nabíhat noví a noví. A tento bazén touto novelou řešen není. No, to je nepřijatelné. Zkracují se i lhůty pro dokončení výběrového řízení z 90 na 60 dnů.
Takže samozřejmě všichni se těšte na pondělí, hlavně pan Rakušan.
S přednostním právem je přihlášen pan ministr Pavel Blažek. A s dovolením ještě načtu omluvy.
Já jsem poslouchal pana poslance Babiše. Doplním ještě jednu věc - a to je také teze, na které trvám a kterou jsem také několikrát řekl - a to je to, že trestní právo nemá řídit politiku. To znamená, že to nemá být tak, že když se odehrává jakýkoliv trestní případ, že by se podle toho měla řídit politika této země. Ale teď to důležité. Ono to není tak, že někdo je obviněn, vyšetřován a tím se to stává součástí politiky. Součástí politiky se to bohužel stává tím, když my jako politické strany argumenty, které tu či onde unikají z nějakých spisů, různé odposlechy a podobně, používáme proti sobě. Ale odpovědnost je na tom obviněném, na tom novináři? Ne, ta odpovědnost je na politicích, kteří na základě různých článků - neověřitelných - reagují tak, že to řeší a odstupují. A my tím, prosím vás, politickou moc, a to nesmíme dělat, odevzdáváme mimo tuto Sněmovnu. To se prostě nedá jinak říct, a slabosti. Skoro bych řekl, že postupují někdy hůře, většinou dobře, a to musíme hodnotit. Tady tomu tak není. Ale nechme ty soudce rozhodovat svobodně.
Jestli tomu tak není, tak se vypořádáme s předloženými návrhy. Půjdeme postupně. Počet poslanců se ustálil. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh? Kdo je proti?
Takhle to tam je všechno vypsané. Proč musíme vynakládat administrativní náklady, peníze státního rozpočtu, za to, abychom museli udělat papírově to výběrové řízení se vším všudy, byť víme, že ten člověk s námi spolupracuje, že opravdu jeho kvality jsou velmi dobré? A toto si myslím, že by se mělo dostat i do zákona o státní službě. Přece když se tady bavíme o depolitizaci, tak se přece nebavíme o tom, jaké kdo má tričko, ale bavíme se o tom, jaké kdo má kvality. A klidně to může být samozřejmě člověk, který přišel za vlády té nebo za vlády té. Ale moc prosím znovu, zvažte ten neomezený počet politických náměstků. To určitě není dobrý signál směrem k veřejnosti. Už to slovo politických náměstků a tak dále. Myslím si, že každý pan ministr by se buď s náměstky do výše počtu sekcí určitě spokojil, ale upřímně si myslím, že by pomohl i návrh pod číslem 1024, kde jich je pouze pět. A jak říkám, z logiky věci politický náměstek má zastupovat člena vlády v případě jeho nepřítomnosti. Kde ho ten politický náměstek zastupuje? Když už nebylo mezirezortní připomínkové řízení, tak si aspoň slibme do budoucna, že ta další novela, která se bude chystat, bude v úzké spolupráci koalice-opozice. My nejsme ti, kdo by nerozuměl státní správě, čtyři roky jsme byli v exekutivě, máme spoustu dobrých podnětů. Jen a pouze ministr. Nešvar takzvaných referátníků na jednotlivých ministerstvech je šílený. Já asi v této chvíli skončím. Já bych znovu jenom chtěla apelovat na podporu pozměňovacích návrhů. Ale znovu prosím, opravdu moc prosím, zvažte ty politické náměstky. V dnešní době nevysíláme dobrý signál.
Nyní je přihlášená paní poslankyně Lesenská a následuje paní poslankyně Válková - Prosím, máte slovo.
Děkuji. Nyní k samotné věci. Projednáváme návrh, který podali předsedové koaličních klubů.
Kdo je proti? Tento návrh jsme rovněž přijali. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro takový návrh? Návrh byl přijat. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro, abychom zařadili? Návrh byl zamítnut, a nebudeme tedy hlasovat o jeho pevném zařazení. Tím jsme se podle mých informací vypořádali se všemi návrhy na změnu či doplnění programu. Ještě očním kontaktem kontroluji, jestli jsme na něco nezapomněli?
Jeho hlavním cílem je provést transpozici tří směrnic EU v oblasti odborných kvalifikací ve vnitrozemské plavbě do vnitrostátního právního řádu, a v němž obsažená právní úprava zohledňuje též dvě související přímo použitelné podklady, předpisy EU. V rámci projednávání návrhu zákona v garančním hospodářském výboru a následně ve druhém čtení bylo uplatněno několik pozměňovacích návrhů. Předně se jedná o pozměňovací návrh, jehož cílem je vyloučit za přesně stanovených podmínek odpovědnost vůdců vybraných malých plavidel za jejich vedení pod vlivem alkoholu. Za třetí půjde o posun účinnosti navrhovaného zákona. V souladu s příslibem kolegům poslancům, s nimiž jsme tuto právní úpravu blíže diskutovali, bych rád uvedl, že uvedené kvalifikované podezření na straně Plavebního úřadu musí být vždy dostatečně podloženo a bude naplněno zejména v návaznosti na výsledky šetření příčin nehod v provozu na vodní cestě nebo na základě oznámení Policie České republiky. Praxe posledních let jednoznačně potvrzuje, že nedochází k nadužívání uvedeného postupu. Dovoluji si požádat o schválení předloženého návrhu zákona ve znění všech uplatněných pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost a za případnou podporu.
Ano, děkuji.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, vážené poslankyně, vážení poslanci.
Zahajuji hlasování o tomto návrhu usnesení. V hlasování číslo 82 přihlášeno 138 poslankyň a poslanců, pro 124, proti žádný. Tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu ministrovi a končím projednávání tohoto bodu. Nyní se nejdříve táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do které se nikdo nehlásí. Pokud je tomu tak i nadále, tak rozpravu končím. Závěrečná slova nepředpokládám, není zájem. Já opět poprosím paní zpravodajku, aby nás seznámila s procedurou hlasování, poté přednesla pozměňovací návrh a před hlasováním k němu sdělila stanovisko. Děkuji, paní zpravodajko, za vyčerpávající přednesení usnesení. Já ještě jednou přivolávám kolegyně a kolegy z předsálí, přikročíme nyní k hlasování. Ano, eviduji zájem o odhlášení, proto vás prosím, abyste se opětovně přihlásili svými identifikačními kartami. Děkuji za přednesení a zahajuji hlasování o předneseném pozměňovacím návrhu. V hlasování číslo 83 přihlášeno 120 přítomných, pro 119, proti žádný. Návrh byl schválen, byl přijat. Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. V hlasování číslo 84 přihlášeno 123 přítomných, pro 122, proti žádný. Já tedy konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji jak paní zpravodajce, tak panu předkladateli a uzavírám projednávání tohoto bodu. Nacházíme se ve třetím čtení. Táži se tedy nyní navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy? Není tomu tak. Otevírám tedy rozpravu, do níž jsou přihlášeny poslankyně Dostálová a Lesenská.
Možná uvedu zcela nestandardní příklad.
Doufám, že je dopoledne, že jsme tady ještě všichni střízliví.
Ona ho má furt stejný, konzistentní, a je to správně. Fakt jim je to jedno! Děkuji.
Další faktická poznámka, pan ministr Kupka. Ve faktických poznámkách budeme pokračovat.
Já bych poprosil, abyste dělal statistiku i u jiných řečníků, jejich faktických poznámek.
To znamená, jaké sankce tam budou? Jestli tady nějaká judikatura k tomu je? On se stane účastníkem, aniž by něco udělal, ale přesto splní ten daný limit.
Jenom drobně doplním to, co jsem tady říkal v obecné rozpravě ve svém vystoupení. Já jsem tady vyjmenoval stávající platné úpravy, kde je popsána v občanském zákoníku odpovědnost za škodu, v trestním zákoníku trestní odpovědnost v případě ublížení na zdraví. Neřekl jsem jednu věc, a to je možná odpověď.
Milé kolegyně, milí kolegové, je pravda, že tenhle zákon je zajímavý tím, že vytváří různé situace. To jsem ovšem netušil, že tím pádem se dostanu ke slovu až poměrně později, tak doufám, že budete chápat, na které věci reaguji. První věc je, že se bavíme u té tolerance o míře ohrožení, která tím vlastně vyvstává, a pořád přemýšlíme pouze nad tím, jestli ten člověk se ohrožuje sám, nebo ohrožuje někoho jiného, ale na té vodě se dostáváme do situací, kdy potenciálně ohrožuje i toho, kdo ho bude zachraňovat. Ano, je to o svobodě volby, jestli si dám k tomu obědu pivo, a věřím, že někteří ho mají po obědě rádi, ale musím říct, že na trávení je třeba i čaj dobrý. Zároveň ovšem, a to respektuji, je, že někteří říkají, že prostě tolerujeme jistou míru pití alkoholu po některých činnostech. Zároveň ale také je potřeba si uvědomit, že si skutečně mohu například po tom pivu dát ještě pauzu, než se pustím do řízení čehokoliv. K dotazu původně pana poslance Nachera, jestli jsou všichni přesvědčeni. Já jsem na začátku váhal.